Děkuji paní ministryni, že předložila tento návrh. Nemusím tu říkat, že jako opozice kritizujeme, kdy to teprve přišlo, že nejdřív se měli podporovat ti malí, posléze ti velcí, ale smířili jsme se s tím, že se prostě na to muselo počkat. Například: Jsme malé eseróčko, podnikáme v cestovním ruchu, jsme tři společníci, jeden společník není aktivní, chceme nějakou pomoc. Myslíme si, že bychom na ni měli mít nějaký nárok. Ano, ale věřím, že ten prospěch pro ty, kteří tu pomoc skutečně potřebují, bude dobrý, vhodný a nezatíží to státní rozpočet, věřím, víc, než by bylo nutné. Takže tento pozměňovací návrh načtu posléze v podrobné rozpravě a žádám vás o jeho podporu.
Nyní vystoupí paní poslankyně Šafránková, připraví se paní poslankyně Kovářová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda řekla, že hnutí SPD dlouhodobě podporuje živnostníky, malé a střední podnikatele a rodinné firmy a jsme rádi, že vláda předložila návrh, který SPD dlouhodobě prosazuje. Chceme tedy tento počet zvýšit ze dvou na tři, aby tento nárok měli i společníci tříčlenných eseróček. Není tedy důvod, aby speciální a navíc časově ohraničená novela jiného zákona tyto základní právní termíny do značné míry bourala.
Paní poslankyně Věra Kovářová bude další vystupující v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, dovolte, abych se vyjádřila k tomuto návrhu zákona a představila také naše pozměňovací návrhy včetně jednoho usnesení. A myslím, že to v minulých týdnech na plénu zaznívalo mnohokrát, že právě z tohoto návrhu zákona vypadla právě malá eseróčka.
Otevírám rozpravu podrobnou. První je pan kolega Vojtěch Munzar, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Pane poslanče, máte slovo.
Paní ministryně tady říkala, že EET je pouze systém na vydávání účtenek.
Děkuji panu poslanci Munzarovi.
Děkuji pěkně za slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Takže když všude rostou mzdy, tak asi logicky rostou i v pohostinství. Takže tady argumentovat tímto mi nepřijde úplně případné. Růst minimální mzdy zajišťuje to, aby ta minimální smlouva u lidí, kteří dostávají část výplaty na ruku, reálně stoupala. A rozhodně to není žádné EET. A teď ty pozměňovací návrhy, ke kterým se hlásím. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5161, který podávám spolu s kolegou Tomášem Martínkem. Dále návrh 5163, který podávám společně s kolegy Tomášem Martínkem a Vojtěchem Pikalem, je to vložení slov "na vyžádání" u vydávání účtenky. Takže navrhujeme doplnit slova "na vyžádání" do té povinnosti vydávat účtenku. A poslední návrh je 5180, odklad EET do stých narozenin Andreje Babiše.
A nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, protože stenozáznam potřebuje zpřesnit ta čísla.
Pro jistotu pro stenozáznam to zopakuji.
Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Připomínám, že po skončené podrobné rozpravě máme ještě závěrečná slova, jestli má zájem paní ministryně, paní zpravodajka. Není tomu tak. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce.
Nejraději bych si přál, abychom skutečně tuto zbytečnou buzeraci našich podnikatelů zrušili v uvozovkách na věčné časy. A já ten svůj rád představím v podrobné rozpravě. Čili zastaňme se dneska malých a středních podnikatelů.
Děkuji panu kolegovi Skopečkovi.
Ale to víme. To víme. Tak to navrhuje SPD - dle oboru činnosti a obratu. No tak máme už, do voleb do Poslanecké sněmovny nám zbývá rok a pár měsíců, takže v podstatě jsme se dostali do situace, kdy mám dojem, že zase sliby chyby. Protože znova říkám, SPD říká, daně se platit mají a musí, protože jinak nebudeme mít na zdravotnictví, na školství, na policii, na hasiče, na infrastrukturu a podobně. Takže vláda si vzala příklad v ekonomicky krachujícím Chorvatsku, ale my v SPD si bereme příklad v Německu. Tak to je asi tak ten rozdíl. A teď vlastně znova zopakuji, pan premiér Babiš nám řekne na odklad EET do konce roku, že se vlastně nic neděje. No tak aby se taky něco dělo z hlediska daňového výběru, když to v podstatě ani nefunguje. Takže jediné, co my jsme vždycky chtěli, my živnostníci, je, aby nás stát nechal jenom pracovat, s minimální byrokracií, protože my od státu taky nic nechceme. My nechceme žádné subvence. My nechceme ani nějakou pomoc speciální. My jenom chceme, ať nás stát nechá pracovat, protože se chceme živit sami. Takže opravdu by mě to zajímalo.
V žádném případě by mi nevadilo, když se tato anonymizovaná data u středních škol objeví, protože v momentě, kdy se tato data objeví ve strojově čitelném formátu, určitě začnou vznikat neoficiálně žebříčky škol. Pouze na základě těchto dat. V momentě ale, kdy máme i data z jednotných přijímacích zkoušek, tak začnou vznikat neoficiální žebříčky základních škol. Střední školu si volí student sám. Může si třeba i na základě těchto žebříčků vybírat svou střední školu. Nemyslím si, že toto jediné kritérium říká něco o kvalitě škol.
Děkuji panu zpravodaji Bartoňovi.
Byl jsem vyzván k vyjádření se k tomu pozměňujícímu návrhu pana poslance Špičáka. Já ten návrh podporuji, protože si myslím, že zveřejnění dat je správné i v případě základních škol. Ale co se týká nějakého výkladu, doporučení ministerstva nebo přístupu, tak zastává ministerstvo dlouhodobě ten komplexní názor na hodnocení základních škol i středních škol. To znamená, toto nemůže být jednotlivé kritérium. Klíčové je - a k tomu budeme edukovat veřejnost, aby se nedívala jenom na toto kritérium.
Děkuji panu ministrovi.
Já děkuji panu ministrovi za toto vysvětlení. I my Piráti jsme připraveni pro tento návrh pozměňovací hlasovat. A plně beru slib pana ministra, že se pokusí míti metodiku pro to, aby tato surová data nebyla interpretována špatně mnohými aktéry v oblasti školství. Ne samotným ministerstvem, ale veřejností.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova - pane ministře, pane zpravodaji? O to též požádám pana ministra. Ale než udělím slovo zpravodaji, požádám sněmovnu o klid!
Za prvé návrhy legislativně technické, ty žádné nejsou. Ještě zmíním, že návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, tedy o něm nebudeme hlasovat. Pak je možné hlasovat o tom, jaký počet bude mít v profilové části, jestli se tam zařadí matematika, ústní zkouška. Pokud projde, budou hlasovatelné.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, ráda bych vás požádala o podporu pozměňovacího návrhu, který předkládám společně s Petrem Gazdíkem a panem poslancem Bartoněm. Tento pozměňovací návrh se týká cílů vzdělávání a zavádíme nové novelizační body, které se týkají finanční, informační a digitální gramotnosti. Děti v následujících letech v oblasti vzdělávání budou čelit velkému tlaku. Je potřeba, aby odcházely děti do budoucích profesí s unikátními znalostmi, které budou představovat konkurenční výhodu, a samozřejmě pak i my můžeme vylétnout v rámci inovačního procesu. Co se týče informační gramotnosti, tak v oblasti informací čelíme obrovské zahlcenosti. Jenom pro zajímavost, v roce 2016 jsme měli tolik dat, kolik lidstvo stihlo vyprodukovat za pět tisíc let. Proto je tedy nutné, aby žáci a studenti věděli, kdy a proč potřebují informace, kde je mají najít, jak je mají vyhodnotit, jak je mají použít a jaké informace jsou relevantní. Nedostatek digitální gramotnosti totiž může vést k digitálnímu vyloučení, a to se nemusí týkat jen seniorů nebo osob se zdravotním postižením, etnických menšin, ale projevuje se a objevuje se napříč celou populací. Ohroženi jsou proto v určité míře všichni, a proto je důležité, aby se kladl tlak na zvyšování digitální gramotnosti, a samozřejmě v této oblasti bude hrát klíčovou roli průběžné celoživotní učení. Třetí gramotností je gramotnost finanční. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, považuji to, jak vysoká bude finanční, informační a digitální gramotnost v naší společnosti, tak to jistě pomůže zvládnout tu dobu, která bude následovat po době koronavirové, a právě tyto gramotnosti mohou rozhodnout o tom, jak budeme úspěšní. Proto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hezký dobrý den, milé kolegyně a milí kolegové. Já jsem tady v prvním čtení říkal, že Starostové a nezávislí podporují povinnou maturitu z matematiky, nicméně že jsme celkově v oblasti maturity prostě zaspali. Projekt státní maturity po deseti letech ukazuje, že my jako politici se nejsme schopni dohodnout a že se cyklicky vrací to, že se ta maturita neustále mění. Jedna z věcí, které ve školství jsou důležité, je stabilita. Jednou ta matematika je, jednou není. Jednou tam slohová práce je, jednou není. Cizí jazyk je jednou takový, podruhé makový. My jsme proto navrhli, jak má vypadat státní maturita podle nás. Nemá se změnit jenom matematika, ale celý koncept státní maturity, která by byla vnímána jako jakési středoškolské minimum, které student bude dělat z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. V případě, že se nedohodneme, tak ten chaos bude pokračovat. Příkladem takového chaosu je návrh prodloužení toho termínu o další dva roky. Schválením tohoto zákona dnes právě ta práce nekončí a věřím, že pan ministr, který se teď ke mně točí trochu zády, se neotočí zády k práci po zbytek volebního období a bude skutečně pokračovat v té práci na dohodě politických stran o tom, jak se změní maturita v příštích deseti letech, aby odrážela reálné vzdělání 21. století.
Děkuji panu poslanci Petru Gazdíkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Piráti podporují volbu mezi cizím jazykem a matematikou, takže asi není žádnou neznámou, že podpoříme vládní verzi návrhu, ostatně jsme ho i takto věcně předkládali sami jako poslanecký návrh. Je otevřen školský zákon a sešlo se zde mnoho pozměňovacích návrhů.
První pozměňovací návrh se týká ne přímo těch eseróček, ale týká se těch, na které kompenzační bonus zatím nedopadá, a to jsou ti, kteří pracují, mají zaměstnání, mají pracovní poměr jako svoji hlavní činnost a OSVČ jako činnost vedlejší. Ke zmírnění došlo v posledním návrhu pomocí pozměňovacího návrhu, kdy kompenzační bonus budou moci dostávat ti, kteří jako hlavní pracovní poměr mají jako hlavní činnost a jsou pedagogové. Proto si dovoluji opět podat pozměňovací návrh, který právě míří na tyto osoby, tyto občany. Pozměňovací návrh podávám společně s kolegou Ferjenčíkem a s paní poslankyní Krutákovou. Anebo pokud by to bylo možné, že třeba vláda po nějaké době ještě zváží takovýto návrh a předloží ho ve Sněmovně. Samozřejmě se připojíme k pozměňovacímu - a připojili jsme se k pozměňovacímu návrhu, který předkládáme společně s kolegy, hlavní předkladatel je pan poslanec Ferjenčík, a týká se dohodářů, tedy těch, kteří pracují na DPP a DPČ. A nyní tedy pozměňovací návrh, který se týká právě těch společností s ručením omezeným. Je to podobný návrh, který předkládala kolegyně Šafránková, a rozšiřuje subjekt kompenzačního bonusu mezi společníky, kteří jsou zahrnuti, jsou i členové jedné rodiny. A v následujících ustanoveních zákona je uvedeno, kdo se za členy rodiny považuje. V definici jsou obsaženy pouze příbuzní v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Sami předkladatelé, tedy Ministerstvo financí, poté v důvodové zprávě připouští, že se jedná o užší definici, než která je obsažena v jiných právních předpisech. Výše uvedená definice člena jedné rodiny se zdá být velmi úzká v tomto případě a zcela opomíjející další příslušníky rodiny, jak je obecně vnímáme, a předkladatel zákona toto pojetí nikterak neodůvodňuje. Mohou existovat případy, kdy jsou společníky společnosti i příbuzní, kteří by nespadali do definice uvedené ve vládním návrhu zákona. Možná na tomto místě bych se ráda zeptala paní ministryně, zda za členy jedné rodiny nepovažuje například bratrance nebo švagry, což v takovýchto případech u společností, o kterých tady mluvíme, se může stát. Takže také prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který vidíme jako velmi logický. Posledním dokumentem není pozměňovací návrh, ale jedná se spíše o návrh pro paní ministryni, pro Ministerstvo financí a vládu, zda by nezvážily ještě nějaké úpravy, které se právě týkají těchto malých rodinných společností s ručením omezeným, a následně v podrobné rozpravě načtu usnesení. Vzhledem k povaze těchto společností, jak mimo jiné uvádí i Ministerstvo financí, tedy předkladatel, se de facto jedná o v uvozovkách převlečené OSVČ, a tudíž by se i na tyto společnosti měly vztahovat úlevy v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Tyto společnosti, které jsou zároveň subjekty kompenzačního bonusu, v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření nemohou vykonávat svoji činnost, a proto u nich dochází k citelnému výpadku příjmů. A vzhledem k tomu, že tyto společníci nedosáhnou na podporu v rámci programu Antivirus, dochází k diskriminaci těchto společností. Z důvodu rozsahu časového období od představení návrhu zákona a jeho projednáním nebylo možné předložit výše uvedené návrhy v legislativní podobě, a proto tedy navrhujeme usnesení, které uleví vládě vypracovat návrh takového zákona. Myslím si, že tím, že dáváme návrh usnesení, tak předpokládáme, že by zde mohl být nějaký časový prostor, aby Ministerstvo financí či vláda zvážily, zda takovýto návrh nepodpoří nebo nevypracují. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Ferjenčík, který je zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to administrativně jednodušší. Musím pochválit Ministerstvo financí a Finanční správu, že skutečně kompenzační bonus je nejlépe fungující z těch programů podpory lidem v rámci koronavirové krize. A za tohle si ministerstvo zaslouží pochvalu.
Předtím vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. O tom, že trvají podmínky, rozhodneme v usnesení, které přednesu. Děkuji vám. Jsou tedy splněny podmínky pro to, abychom projednávali tisk 373 v zkráceném jednání.
Dámy a pánové, dovolte mi stručně uvést návrh zákona, kterým se mění zákon o kompenzačním bonusu. Cílem předloženého návrhu zákona je rozšířit okruh osob, které mají na kompenzační bonus nárok, o společníky vybraných společností s ručením omezeným. Naším záměrem je zmírnit dopady současných omezení hospodářské činnosti související s koronavirem na osoby, které podnikají v rámci malých společností s ručením omezením a jejichž činnost se v praxi často nijak neodlišuje od samostatné výdělečné činnosti. Tyto osoby nemají podle stávajících pravidel na kompenzační bonus nárok, což nyní navržená novela mění. Jedná se o další krok postupného zajišťování podpory dalším skupinám podnikatelů. Kompenzační bonus byl v první fázi zacílen na jednoznačně definovaný a početný okruh osob samostatně výdělečně činných. V jejich případě vyžaduje toto poskytování větší adresnost a přesnější zacílení. Nárok na kompenzační bonus vznikne vždy společníku - fyzické osobě. To vylučuje možnost zneužití v podobě neoprávněného čerpání bonusu právnickou osobou, která by byla následně zrušena. Návrh zákona vymezuje časový, příjmový a rezidenční test zajišťující, že se bude jednat o společnost s určitou historií a ekonomickou aktivitou navázanou na Českou republiku. Zároveň nebude možné, aby šlo o společnost v ekonomických či jiných problémech, tedy o společnost v úpadku nebo v likvidaci, či o nespolehlivého plátce podle zákona o dani z přidané hodnoty. Stávající výše kompenzačního bonusu a bonusové období zůstávají zachovány. Kompenzační bonus bude i nadále vyplácen finančními úřady a bude zachován současný jednoduchý a flexibilní procesní model, který se již v praxi osvědčil. Uvedený posun by neměl být příliš dramatický.
Děkuji paní ministryni. Prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru poslance Kamala Farhana, aby nás informoval o jednání výboru.
Stávající podoba kompenzačního bonusu nicméně nedopadá na společníky malých společností s ručením omezeným založených za účelem zisku, ačkoliv se jejich činnost v praxi často materiálně příliš neodlišuje od samostatné výdělečné činnosti. To jenom stručně. Jedná se o sněmovní tisk 850, který byl projednán ve stavu legislativní nouze. Po úvodním slově ministryně financí a zpravodajské zprávě poslance Farhana a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
Teď rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Rozhodneme tedy hlasováním. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Obecnou rozpravu povedeme. Jako tradičně se přihlásil pan poslanec Kubíček.
A já s ním souhlasím a určitě ho podpoříme, byť si myslíme, že se dá vylepšit. A k těm vylepšením. Z tohohle důvodu považujeme třetí a čtvrtou vlnu EET za naprostý koncepční omyl. Bude to sto let od narození Andreje Babiše, takže prosím dejme Andreji Babišovi tenhle narozeninový dárek, ať se EET spustí v den jeho stých narozenin. To mi přijde adekvátní. Ale abych očekával, že EET bude současně to podnikání usnadňovat, bohužel tady jdeme jen tou cestou represe. Ten důvod je jednoduchý. Mně to přijde naprosto nepřiměřené, aby podnikatelé, kteří stát nepřipravují o žádné peníze, dostávali pokuty v průměrné výši 2 500 korun. Skutečně tohle je podle mě naprosto nelogické. Mně to přijde naprosto nedůstojné.
To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.
Já nebudu opakovat argumenty, které zaznívaly v průběhu jednání o EET. Já samozřejmě nebudu nikdy akceptovat zrušení. Je to normální v civilizované zemi. Paušální daň - jenom ve stručnosti. My jsme připravili paušální daň po mezirezortu.
Děkuji.
Paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 5170 a týká se rozšíření definice rodiny.
Prosím máte slovo.
A první věc, co udělal ten hospodskej, když vláda zavřela krám, tak bylo to, že vyházel ty lidi na dohodě o pracovní činnosti, respektive přestal jim zadávat práci, a ti lidé pak z té dohody nemají žádný příjem. A udělali jsme maximum ústupků, co se dalo, aby nám to ještě dávalo smysl. To znamená, je tam nižší částka. Jsou tam jenom dohodáři, kteří odváděli pojistné. Nevím, kam dál se dá v tom kompromisu jít. Tam jde o to, že přece tady se nebavíme o tom, že by dostal někdo kompenzační bonus za to, že je pěstoun. Bavíme se o tom, že když je někdo současně pěstoun a bere cca deset tisíc korun od státu a k tomu se živí jako OSVČ, což je naprosto normální a děje se to. Na nás se obracejí lidé, kteří přesně tohle dělají.